K paní ministryni financí: velmi si vážím toho, že tu je, paní ministryně, děkuji. Je to důležité z toho důvodu, že pandemický zákon obsahuje speciální úpravu náhrady škody za ta opatření.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už asi nebudu dlouhá. Máme tady fungující program Antivirus, který, jak věřím, bude ještě prodloužen.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych představila svoje čtyři pozměňovací návrhy k novele zákona o zaměstnanosti. Cílem druhého pozměňovacího návrhu je zvýšit nastavení maximálního stropu podpory v době částečné zaměstnanosti, a to tak, aby zaměstnavatelům umožnil udržet v době krize lépe odměňované a vysoce kvalifikované zaměstnance.
Ústavně-právní výbor k tomu přijal usnesení na své 77. schůzi 6. ledna 2021 číslo 244, kterým doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila a přijala k němu pozměňovací návrhy. Další pozměňovací návrhy si, předpokládám, přednesou jejich navrhovatelé.
Ano, děkuji. Takže prosím, pane poslanče.
Mám jenom drobné technické věci. Takže jsou jenom dvě takové drobnosti. Děkuji.
Ano, děkuji. Předpokládám, že se k tomu návrhu pak přihlásíte v podrobné rozpravě.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh, který se váže k bodu 1 článku 2 této novely.
Prosím, pokračujte.
Obdobně se to týká také oznámení vztahujících se, byť nikoliv výlučně, k této jiné funkci.
A ještě se mi v obecné rozpravě přihlásil písemně pan poslanec Valenta. Takže prosím, pane poslanče.
Odůvodnění: Důvodem předložení tohoto pozměňovacího návrhu je také obrana veřejnoprávních médií před častými podezřeními, a to z neobjektivity jejich zpravodajství a publicistiky či ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních, sportovních a dalších subjektů.
Děkuji do třetice.
Děkuji. Nyní prosím pana poslance Michálka.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji.
Takže co si o tomto myslíte vy? Potom se chci zeptat na právě tu otázku testování ve školách. Já jsem se snažil i během víkendu na základě spousty dotazů od lidí v mailu, na sociálních sítích doptat třeba i na Správě státních hmotných rezerv, v jaké kvalitě ty testy byly objednány a tak dále. Dostáváme spoustu podnětů. Bylo mi řečeno: Dá se mobilita půl milionu lidem a dětské skupiny a lesní školky se do toho nevešly. Já tomu nerozumím. Proč se tam nedala jasná prioritizace? Takže to jsou asi některé poznámky. Budu moc rád, když budete na to konkrétně odpovídat. Ještě poslední věc, jestli zvažujete prioritní naočkování i u žáků speciálních škol.
Děkuji, pane poslanče.
Druhý klíčový bod je výše průměrného hrubého hodinového výdělku. To je prostě zase další naprosto rozvolněný systém, který tady budeme hradit ze státního rozpočtu. A prosím vás, každý podnikatel, který nemá zakázky aspoň tři dny v týdnu, tak to prostě stejně bude muset řešit, dřív nebo později. To přece dává logiku. Když něco chci, tak musím přece prokázat, že mi něco, nějakým způsobem, poklesly tržby anebo poklesly výnosy. To přece jsou normální, přece běžné úvahy a logika věci. Poslední věc je pozměňovací návrh, který jsme taky diskutovali, tenkrát jsme ho akorát na hospodářském výboru nestačili. A znova jenom opakuji - nemyslete si, že kurzarbeit v německém provedení je ideál. Už jsem se vám snažil vysvětlit, jaká je pravda o tom. Samozřejmě že je to často mantra, jak někde to funguje výborně, a já vám říkám, že zdaleka to tam nefunguje výborně, protože opravdu není s kým jednat už rok.
Proto když třeba Pavel Juříček mluví o tom, že těch 12 měsíců je dlouhá doba, no, to je... dovedu si představit situace, kdy těch 12 měsíců nebude dlouhá doba.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, organizačně se zajišťuje tedy přítomnost nějakého ministra.
Prostě odejmutí doplatku na bydlení. Takže stejně jako u toho předchozího návrhu, kde jsme tady s řadou kolegů diskutovali o tom, co bude s těmi lidmi, jak se bude řešit jejich životní situace a jakým způsobem se bude zhoršovat situace v okolí těch už dnes nepříjemných lokalit, a to akceptujeme všichni, o té neblahé realitě víme všichni, tak s tím tento návrh vůbec nepočítá. Neřeší to, co bude. To je prostě obrovská věc. A stejně tak se týká osob závislých na péči nebo osob o ně pečujících. Já ocituji ten paragraf. Takže jsem si myslela, když jsem ten návrh zákona četla, že když jde o potvrzení o pracovní neschopnosti, tak jde o lidi, kteří jsou uchazeči o zaměstnání. O lidi práceschopné. Že se řeší toto. Já nevím, co je na tom k smíchu. Narážím bohužel na to, že je to z mého pohledu zcela absurdní a nelogické ustanovení. A vlastně to znamená zavádět pracovní neschopnost pro někoho, kdo nepracuje, protože pracovat nemůže. Proč honit s papírem od lékaře i kvůli nemoci dítěte někoho na úřad práce? A otázka je i koho? Jasně, můžete namítnout, že v tom návrhu je to napsané "na výzvu", že to úřad práce nemusí použít vždy. Ale je to vlastně taková možnost, jak na neschopenkách udolat tyto lidi, kteří - zdůrazňuji - pracovat nemohou. Nedává to vůbec žádný smysl. A proto se tomu snažím tady podrobně věnovat a vysvětlit, že bez opodstatnění takovýchto ustanovení ten zákon může nadělat mnohem více škody nežli užitku. A tam si myslím, že je to naopak podužívané. A znovu říkám, jsem si vědoma toho objektivně existujícího problému, že lidi v evidenci uchazečů o zaměstnání, kteří jsou práceschopní, dnes některé úřady práce neumějí dostatečně zvát na ty pohovory a řešit s nimi jejich situaci. Uznávám tuto nespravedlnost a chci, abychom ji řešili. Pro domácnost. Žádat opakovaně, čili podat znovu tu žádost, je navrženo, aby bylo možné až po provedení oprav nebo přestěhování, a ještě je tam uvedeno, že v případě přestěhování náleží jen 80 % předchozího příspěvku. Ten odstavec je důležitý, tak ho ocituji: "Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt." A toto vůbec není domyšlené. V tom návrhu je takto zásadní věc nechaná zcela bez popisu toho, co to způsobí. Ten dostatek nabídky opravdu jednoduché práce. Takže zase mnozí z vás víte, že zaměstnávání člověka v exekucích znamená vyšší náklady na mzdovou účetní. A za třetí, abychom nevhodně nepostihovali ty, kdo práceschopní nejsou. Je to na výzvu, ale je to možné použít a je to zcela absurdní. Už to u nás prověřovala i vláda a úřady práce. A proč to může být méně nákladný způsob řešení bytové nouze? Pro nás všechny, pro celou společnost? Naopak jakákoliv rekonstrukce bytu nebo řešení celého bytu jsou prostě stovky tisíc korun. A u odkupu bytu jsou to miliony. Můžeme si říct, že řešíme pouze ideální stav, kde nikdo nepotřebuje žádnou podporu, každý je odkázán sám na sebe, ale domnívám se, že nejsme společnost, která by se chtěla dívat na to, kam by to vedlo. A na druhou stranu investujeme značné částky do provizorního bydlení, což jsou i azylové domy a což jsou právě i v podstatě často ty klokánky. Řada dětí tam je kvůli nevhodným bytovým podmínkám. Proč o tom takto důkladně hovořím? Protože bych vás ráda přesvědčila, že tuto již vyzkoušenou a prověřenou věc zavedeme jako systémový nástroj. A právě takovým legislativní ukotvením by mohl být tento pozměňovací návrh. A kdyby dostali přes tuto mopku těch 8 000, tak by to bylo reálné řešení. A právě tohle je to řešení. Tak to je přece cíl, to je ten sen, aby takto s malou pomocí, s tou investicí v tomto případě 8 000 korun se ta rodina přesunula z vybydlené ubytovny do normálního bydlení. Současně by to byl návrh, který akceptuje realitu, ze které nejsme nikdo nadšený, ale prostě nejsou všichni natolik schopní si vydělat takové úspory. Bohužel spousta platů je tak nízkých, že v některých případech je toto racionálnější řešení, vyjde to společnost levněji než ty vysoké příspěvky a doplatky na bydlení. A protože to je racionální, tak vám to předkládám ke zvážení. Je to návrh týkající se zrušení školských přestupků. Protože to navázání poskytování dávek na školní docházku je problematické, protože rodina by byla za jedno provinění trestána dvakrát. Tohle zpřísnění, které ten návrh zavádí, by prostě bylo dvojí trestání. A zase ten cíl, ať co nejvíce dětí dokončí školu a získá vzdělání, je cíl, k němuž se podle mého soudu dobereme tou mravenčí prací, doučováním, systematickou prací s rodinami a taky jistou trošku změnou přístupu v určitých typech škol, ale nedostaneme se k tomuto kýženému cíli, k lepším školním výsledkům a větším školní úspěchům dětí ze všech rodin skrze tuto sankci. A v těchto situacích, kdy to nedává smysl, a tento návrh zákona by to přesto ukládal, tak by to bylo prostě podle soudu mého týmu nespravedlivé a demotivující a nakonec i poškozující zase pro celou společnost. Dále je to opatření sporné ve vztahu k těm novým úpravám distanční výuky a ta byla kodifikována jako forma povinné školní docházky. Jenže ten návrh nijak nebere v potaz, že pro část rodin, a to zejména právě v těch vyloučených lokalitách, které bychom měli tou trpělivou a systematickou prací změnit a zbavit se jich, že právě v nich je technicky obtížné se distanční formy výuky účastnit. Co tam chybí? Internetové připojení a další technické vybavení pro realizaci výuky. I když jsme se jistě mnozí, nejenom my, snažili o sehnání co nejvíce počítačů do těchto rodin, tak prostě jde právě i o ta data, ten internet. Zaznělo tady: Jděte se jich zeptat. Ale já to žádám po vás, po předkladatelích, abyste alespoň stručnou analýzu takového fungování předložili, když chcete tuto změnu. A já jsem ten, kdo se ptá, jak máte tu změnu odůvodněnou. A ptám se, jestli opravdu to povede k tomu, aby bylo více dětí s dokončeným vzděláním a aby bylo více rodin, které se trvale vymaní z těžké situace, a více lepších sousedství. Všichni chceme žít v takové zemi, kde se můžete přestěhovat kamkoli a je tam dobré sousedství, kde to dobře funguje. A víme úplně všichni, že tak to dneska nefunguje. A můžou být, jak už jsem uvedla a odůvodnila, i velmi negativní. Jsou recepty na to, jak podpořit děti ohrožené studijním neúspěchem včasným doučováním, včasným zařazením do dětských skupin nebo mateřské školky. To jsou pozitivní recepty a recepty, které dlouhodobě vyjdou levněji. A proč to tak zdůrazňuji? Protože tyhle pozitivní recepty tato vláda neuplatňuje. A znova zdůrazňuji, ten návrh rozhodně bohužel není jednoznačně vymezen, že by striktně umožňoval zakročit až po nějakém třetím porušení. Jsou to třeba typicky častěji matky samoživitelky, které mají dokládat bydliště svého bývalého partnera. Je to pro ně často neřešitelná úloha. Ale tak to dneska bohužel vyladěné není. Proto bych navrhla, že si tedy podrobně pročteme ještě to, jaké možnosti máme dnes u těchto situací, aby bylo opravdu zřejmé, proč není jasné, že je to tak velmi potřeba, a proč mě zajímá, co se stane s těmi lidmi a jaké je to skutečné dlouhodobé řešení a jak vypadá ta dlouhodobá mravenčí práce na zlepšení celého toho našeho sociálního systému. Tento zákon, který je účinný od té poloviny roku 2017, už tedy můžeme skoro čtyři roky vyhodnocovat. Proč mě to zajímá? Protože tehdy v té diskusi bylo už také používáno mnoho obdobných argumentů: nemáme žádný nástroj. Ale vypadá to, že problém může být spíš praxe než ta legislativa. Že problém může být spíš to, jak ty právní nástroje obce uchopují.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane vicepremiére, než zahájíme 97. schůzi Poslanecké sněmovny, mám pro vás několik informací technického rázu k průběhu. Tu formálně ukončíme, nemá už na pořadu žádný bod. Ve všech případech se jedná o schůze, které byly svolány na podpisy. Teď abych zaznamenal vaši účast, tak jsem vás všechny odhlásil. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 31. března elektronickou poštou. Nyní bychom na úvod přistoupili k volbě ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Kdo je proti? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 97. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Myslím, že i Pavel Kováčik nebo pan předseda Filip mě vyzývali, a další kolegyně, kolegové, a já bych chtěl této situace využít a říct pár slov a svých poznámek k celé této záležitosti. To já jenom spekuluji, nevím prostě. Ale bylo by dobře, aby orgány činné v trestním řízení to vyšetřily na všechny strany. Pana premiéra, nebo předsedy hnutí, nebo ministra vnitra, nebo předsedy Sněmovny? A vy to víte velmi dobře za tu dobu, co jsem ve Sněmovně, a bavili jsme se o tom několikrát, když bylo grilování dvakrát kvůli Čapímu hnízdu, když bylo grilování mé osoby kvůli mýtu před dvěma lety, je to zhruba dva roky, ale k tomu se ještě dostanu. A takové poznámky jsem si dělal.
Aspoň tu pauzu nějak vyplníme a nebudeme muset čekat, můžeme si povídat. Paní gesční ministryně Jana Maláčová, tu omlouvám, ta má covid. To není nic, že by sem nechtěla. Za druhé na paní kolegyni Pekarovou.
Rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit částky vyšší než 10 000 Kč však mohou jen s předchozím souhlasem ministerstva." Takže to je dnešní pojistka. To je dnešní úprava. Domnívám se, že to je proto, že ten návrh je skutečně velmi složitý, velmi dlouhý, a domnívám se, že nedošlo k tomu, že by si někdo další tento návrh nastudoval do tohoto detailu. Tam jsem i sama uváděla, že by naopak ty výzvy k dokládání a k dostavení se na úřad práce mohly být využívány častěji. Myslím, že to jenom nikdo nedomyslel. Zrovna u tohoto si nemyslím, že by to byl záměr. Jak už tu bylo vysvětleno, není z pohledu soudržné společnosti, společnosti, která má nějak fungovat pospolu dlouhodobě, řešením pouze říci: ty nebydlíš, protože máš smůlu, tvoje bydlení je nekvalitní. Pokud si vezmeme paní s několika dětmi, samoživitelku, která bydlí v nájmu v Praze, tedy ve velkém městě, tak je poměrně časté, že to je paní, které kvůli několika dětem pronajali pouze byt v horším stavu. Typicky majitel do toho bytu odmítá investovat. Klientka aspoň maluje na své náklady a podobně. Představte si tu situaci tak, že prostě přes ten byt je natahaná spousta prodlužek. I přes opakovanou snahu jednat s majitelem takovýchto starých bytů v Praze často dojde k tomu, že prostě ty prodlužky si má paní vyřešit sama a že to má všecko opravit ze svého. A teď tam jde o to, že to je přesně ta hraniční situace. Bude takovýto byt zaplácaný natahanými prodlužkami, protože jsou prostě funkční dvě nebo tři zásuvky, vyhodnocen jako nevhodný? A za mě nekvalitní elektrické vedení v bytě je problém. To je i bezpečnostní problém. A já vám opravdu říkám obavu, kterou ti lidé řeší a kterou řeší sociální pracovníci, co je podporují, co jim pomáhají s doučováním pro děti. A to je ta cesta vpřed. Takže ještě jednou. Pro někoho je bolavější být zveřejněn, to zveřejnění rozhodnutí o přestupku může být větším trestem, pro jiného právě to propadnutí věci nebo její náhradní hodnoty například. To je jedna věc, toto odůvodnění by mi přišlo velmi důležité. A druhá věc. Je tam ten komplexní pozměňovací návrh. Čili de facto v praxi o exekuci. Znovu upozorňuji, že všechny ty v novele extra řešené přestupky už platí a jsou za ně udělovány ty tresty, které jsem vyjmenovala. A ty by pak ta obec zpětně dostávala na strhávání z těch dávek, na těch exekucích, srážkách z těch dávek do svého rozpočtu. Proč toto zdůrazňuji? Ty pokuty udělované obcemi by dostaly přednost nejen například před tím již zmíněným výživným, ale i před těmi dalšími veřejnoprávními pohledávkami, které jsou přednostní. Co je tam z pohledu našeho odborného týmu právnicky špatně je ta značná disproporce v postavení obcí a ostatních věřitelů. Dnešní praxe nevyhovuje.
Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Jan Bauer.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Nicméně jak bylo řečeno, jsme ve druhém čtení. Jenom pro vaši informaci například ti, kteří si aktivně nehledají práci, nebo ti, kteří neposílají své děti do škol, mohou být i v tom současném zákoně vyloučeni ze systému hmotné nouze. To znamená, že ty dávky jim již v tom současném zákoně mohou být odebírány. Také je nutné doplnit, že vláda k tomuto návrhu přijala neutrální stanovisko. My jsme opravdu to doporučení vlády akceptovali. Proto mě potěšilo, že výbor pro sociální politiku ten komplexní pozměňovací návrh schválil a doporučil ho Poslanecké sněmovně. Chci také říci, že jsem se od počátku snažil spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se všemi odborníky. Bohužel v té prvotní fázi to nebylo možné. Chtěl bych oproti té počáteční nevoli ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dokonce i ministerstvu poděkovat, protože na té finální verzi se opravdu i experti z Ministerstva práce podíleli a sluší se jim za to poděkovat.
A proč, to je teď velmi důležité, proč to takto popisuji. A to je prosím první věc, kterou bych chtěla velmi zdůraznit. Koho se tedy týká? Týká se tedy i seniorů, kteří mají ve vlastnictví třeba zahradní chatku zkolaudovanou pro trvalé bydlení, a z těch důvodů, které jsem popsala, jsou odkázáni na tu minimální pomoc státu. Na tu minimální pomoc, o které se někdy domníváme všichni, že na ni jsou odkázáni pouze lidé zcela na okraji společnosti, ale ono to tak není. Ono se to právě týká i mnohem širší skupiny lidí, kteří často měli čistě a jednoduše smůlu.